Jak chcete. Já bych si nikdy nedovolil vystoupit a kohokoliv z vás tady takto osočit!
Drahý kolego, já vůbec nevím, koho jsem měl osočit. Já jsem ve svém vystoupení řekl, že považuji privatizaci OKD za zločineckou.
Za volební komisi dám návrh na ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost v souladu s usnesením volební komise v počtu sedmi členů a podle poměrného zastoupení.
Otevírám další bod a tím je Návrh na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních organizací
Děkuji za slovo. Opět důležitá informace.
Já vám děkuji, pane předsedo. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Není tomu tak. Tento návrh o hlasování byl přijat.
Děkuji.
Ptám se, kdo je pro.
Jak vidíte ve svém usnesení, je to tedy počet deseti poslanců a poslankyň.
Ptám se, kdo je pro tento návrh. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro navržené usnesení volební komise. Návrh byl přijat.
Předposledním návrhem volební komise je obsazení stálé delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tady si dovolím krátký komentář.
Já vám děkuji. V této věci už byla vedena rozprava. Kdo je proti? Přihlášen je 181 poslanec, pro 167, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Možná to zaniklo ve všeobecném ruchu povolebních vyjednávání, ale Evropský parlament se zachoval docela macešsky k návrhům České republiky s kategorickým "ne přerozdělování" a vůbec tyto návrhy nezapracoval. Prostě stojíme před tím, že jako malá země Evropské unie jsme pomíjení. Probíhá jednání Rady ministrů a já nevím jako poslanec České republiky, jaké je stanovisko naší vlády k těmto krokům, jak dalece je naše vláda připravená, s jakým mandátem jede vyjednávat podporu mezi státy Evropské unie pro naše požadavky, a mám trošku obavu z toho, že tento mandát momentálně ani neexistuje. Jinými slovy tím, čím jsme v minulém období vyzývali vládu a říkali, že tak bychom si to představovali, nebylo přijato. A v tom stanovisku se píše dále: Je třeba zdůraznit, že v současné době neexistuje mandát, který by opravňoval příslušné orgány v České republice k vedení jakýchkoliv jednání o případných kompromisních variantách. Opět jsme promeškali dobu žluté karty. A chci tady upozornit, že se řítíme do stejného problému jako tzv. zbraňová vyhláška nebo zbraňové restrikce, které byly dlouhodobě diskutovány a mediálně publikovány jako varovný příklad, jak bychom neměli v rámci Evropské unie jednat.
S přednostním právem pan předseda Fiala.
Dobrý den, dámy a pánové. Já za klub SPD se k tomuto návrhu musím připojit, protože Dublin IV je opravdu pro Českou republiku velmi velký problém. Samozřejmě tím Dublinem IV by nic z toho neplatilo. Já si myslím, že to by byl konec suverenity národních států, národních zemí. Je to jedna z našich posledních možností. Takže závěrem mohu říct, že my jako klub SPD rozhodně podpoříme tento návrh, aby se nám k tomu současná vláda vyjádřila.
S faktickou poznámkou tady mám přihlášku pana poslance Martinů. Ptám se, jestli to byla skutečně přihláška, nebo jenom omyl.
V návrhu změn mimo jiné stojí: Rychlejší spojování rodin migrantů. Žadatelé budou mít možnost se registrovat jako skupina až do 30 lidí. To znamená, samozřejmě je to velký problém a my rozhodně budeme hlasovat pro zařazení, abychom tu Dublinskou úmluvu tady ve Sněmovně projednali. Děkuji.
Nejprve bychom hlasovali o návrhu z grémia. Já navrhuji, abychom o návrhu, tak jak jsem ho tady postupně přednesl na ty tři dny, hlasovali jedním hlasováním. Přihlášeno je 180 poslanců, pro je 170, proti nikdo, tento návrh byl přijat.
Stejná důvodová zpráva. Žádám Poslaneckou sněmovnu v úterý na třetím čtení o podporu těchto dvou pozměňovacích návrhů.
Pan poslanec Jan Volný. Po něm vystoupí paní poslankyně Aulická. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Kdo se na to podívá, vidíte, že většina těchto prostředků je použita a vzata snížením běžných výdajů u většiny ministerstev napříč, takže si myslím, že to je i takto dobře uchopitelné a pochopitelné.
Děkuji.

A ty obce opravdu ty finance potřebují.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, přestávka na provedení tajné volby skončila. Požádám, aby z pověření vlády uvedla tento tisk paní ministryně financí Alena Schillerová.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi krátké úvodní slovo. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny a dovolte mi nyní poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a rozpočtovému výboru pak za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. Předem si dovoluji upozornit, že jakýkoliv pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Svoje stanovisko k navrženým pozměňujícím návrhům sdělím při hlasování ve třetím čtení. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, děkuji vám za pozornost.
Samozřejmě podle našeho rozhodnutí také jednotlivé kapitoly probíraly výbory. Nyní požádám o slovo zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Miloslavu Vostrou.
Děkuji za slovo. Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2018 podle sněmovního tisku 2, ve znění schválených pozměňovacích návrhů podle příloh I a II tohoto usnesení; Následující doprovodná usnesení: Návrh výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu: Poslanecká sněmovna Všeobecná pokladní správa pod kapitolu 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s odpovídajícím personálním zajištěním a zohlednila výše uvedené doporučení ve výdajových rámcích;
A vzhledem k tomu, že klíčovou roli právě ve vzdělávacím procesu hrají učitelé, tak si myslím, že je nutné na jejich platy směřovat ještě více, než je navrhováno. A asi se všichni shodneme, že i v této oblasti by mělo docházet k určité konkurenci a ohodnocení těch, kteří jsou opravdu špičkovými učiteli, kteří se snaží, kteří jsou kvalitní, a ti, kteří jsou průměrní, tak by to ohodnocení nemuseli mít až tak vysoké v tu chvíli. Ale bohužel ředitelé škol nemají možnost a nemají z čeho v poslední době přidávat právě v tom osobním ohodnocení a příplatcích. Proto vás chci poprosit o podporu tohoto návrhu, a pokud jsme všichni mysleli své sliby před volbami vážně, tak si myslím, že máme možnost právě tím hlasováním je stvrdit i konkrétním činem. TOP 09 ve svém programu navrhovala zvýšení finančních prostředků do regionálního školství o 30 mld. korun. Toto je zhruba tedy čtvrtina těch peněz a já si myslím, že bychom měli tímto krokem nastartovat právě změnu k lepšímu a snažit se v tomto volebním období opravdu dosáhnout takových platů, které už nebudou na úrovni, která odpovídá kolikrát opravdu i mnohem méně kvalifikovaným profesím, protože jak víme, tak v České republice jsou platy učitelů velmi výrazně podhodnocené ve srovnání s ostatními zeměmi. Víme, že jsou to jedni z nejhůře placených vysokoškolsky vzdělaných odborníků, a to by se mělo podle mého názoru změnit. Takže děkuji vám předem za podporu toho návrhu, děkuji za pozornost.
Děkuji, pane místopředsedo. Co mne k tomu vede? Tato skutečnost je jednou z příčin vzniku vnitřního dluhu na modernizaci, infrastruktuře a materiálních zásobách ozbrojených sil ve výši téměř 100 mld. korun, přičemž tento dluh stále narůstá. Přestože ekonomika roste, výdaje na obranu nedosahují takové úrovně, jaké by dosahovat měly, abychom vyslali jasný signál, že jsme spojenci, se kterými lze počítat. Zároveň s tím jsme svědky zhoršující se bezpečnostní situace na jihu i na východě našeho zájmového prostoru. Návrh státního rozpočtu na rok 2018 a na něj navazující rozpočtový výhled však k tomuto cíli zcela nesměřuje. Tím spíše je v nedohlednu naplnění našeho aliančního závazku ve výši 2 procent HDP. Prostředky, o které by se měla kapitola č. 307 Ministerstvo obrany tímto pozměňovacím návrhem zvýšit, by měly být využity k dosažení operačních schopností a udržení nasazených jednotek u pozemních bojových sil i sil bojové podpory dle aliančních standardů. Konkrétně jde o to, aby urychleně došlo k dokončení nejnutnějších modernizačních projektů.
Stálá komise Poslanecké sněmovny pro práci Kanceláře Sněmovny, 186 lístků. Pavel Kováčik obdržel 107 hlasů a Ondřej Profant 49, takže předsedou této komise se stává Pavel Kováčik. Dále komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. I tady 186 hlasovacích lístků, pan poslanec Zdeněk Ondráček obdržel 85 hlasů, nedosáhl tedy potřebného kvora a nebyl zvolen předsedou této komise. Volba je tajná a dvoukolová. Znamená to, že v tomto případě se bude opakovat druhé kolo volby. Dále komise pro kontrolu poskytnutí údajů z centrální evidence účtů. I tady jediný kandidát Karel Krejza získal 168 hlasů a byl zvolen předsedou této komise. Další v pořadí - stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby. Pavel Bělobrádek obdržel 152 hlasů a byl také zvolen předsedou této komise. Komise pro kontrolu činnosti NBÚ. Navržený kandidát Miloslav Rozner za SPD - 134 hlasů, také se stává předsedou této komise. Další v pořadí - stálá komise Sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství. Takže komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství, Vít Rakušan 153 hlasů a stává se předsedou této komise. Komise pro kontrolu činnosti Finančního analytického úřadu. František Vácha 172 hlasů, také se silným mandátem se stává předsedou této komise. Stálá komise pro kontrolu činnosti NBÚ, to je z té série komisí poslední, Národní bezpečnostní úřad. Jediným kandidátem byl Pavel Jelínek a získal 167 hlasů a je předsedou této komise. Z toho druhého usnesení jsme volili ony stálé delegace Parlamentu do mezinárodních organizací. Předsedou této delegace se stává Ondřej Polanský. Pan poslanec Josef Hájek získává 168 hlasů a stává se předsedou této delegace. Dále - stálá delegace do OBSE, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Další v pořadí je stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy. Tady byla jedinou kandidátkou paní poslankyně Miroslava Němcová za ODS. Získala 133 hlasů a také byla zvolena. Kandidát sociální demokracie Bohuslav Sobotka získal 149 hlasů a stává se tedy vedoucím této stálé delegace. A poslední informace ode mě. Dnes do 14 hodin je vyhlášena lhůta poslaneckým klubům na podávání návrhů na předsedu vyšetřovací komise k OKD. Ještě jednou opakuji, k OKD je lhůta dnes do 14 hodin. Děkuji za pozornost.
Děkuji za informace panu předsedovi Kolovratníkovi. Nyní je s přednostním právem přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, pane předsedo.
Já bych chtěl za klub Pirátů požádat o přestávku 20 minut na jednání poslaneckého klubu.
Dobře, žádosti rozumím.
Děkuji paní zpravodajce za její zpravodajskou zprávu a přejdeme k rozpravě. Prvním přihlášeným je pan poslanec Dominik Feri.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, vážení přítomní členové vlády, dovolte mi, abych v krátkosti představil své dva pozměňovací návrhy. Myslím si, že zde v sále není přítomen nikdo, kdo by nikdy na studentské koleji nebydlel, případně kdo by neslyšel o neutěšeném stavu, v jakém se studentské koleje nacházejí. Vypadalo by to tam úplně stejně. V současné době jsou vysokoškolské koleje podporovány velmi nedostatečně. ta alokace není přímo jenom na koleje a menzy, ta alokace je na vysoké školy. Můj pozměňovací návrh vyčleňuje další peníze. Je tam alokováno 150 milionů a tyto peníze jsou v zásadě jenom na stravné pro studenty nebo na příspěvek pro menzy. Na koleje už se příliš mnoho nemyslí. Já jsem k tomu dostal mnoho podnětů od studentů. Jeden byl takový ironicky nesouhlasný. K tomuto návrhu číslo 84 se tímto přihlašuji a věřím, že se nám podaří zajistit to, aby vysokoškolští studenti na kolejích mohli bydlet důstojněji. Velmi vám děkuji za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, já nebudu načítat žádnou změnu návrhu zákona o státním rozpočtu. Na druhou stranu sedm milionů korun pro tyto aktivity je pro ně velmi důležité.
Děkuji panu poslanci Veselému.
Děkuji moc za pozornost.
Děkuji. Dále vystoupí pan poslanec Munzar. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající.
Dalším přihlášeným je pan poslanec Foldyna. Pane poslanče, prosím.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jedná se o projekt, který má zajistit konkurenceschopnost řemesel na českém trhu. Projekt podporuje Česká hospodářská komora.
Ano, děkujeme. Dalším přihlášeným je pan poslanec Mihola. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Když řešíme otázky platů učitelů, tak myslím především na své kolegy učitele.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Ten první je pod číslem 132, ke kterému bych se chtěl tímto přihlásit. Já navrhuji těchto 915 mil. korun přesunout do kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy panu novému ministrovi na specifický ukazatel vysoké školy. Nám z vysokých škol učitelé odcházejí učit na střední školy. Víme, že nedochází k navyšování rozpočtu v oblasti výzkumu a vývoje. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Pan poslanec Birke, po něm vystoupí pan poslanec Volný.
Děkuji, pane předsedající. Důvodová zpráva by zněla a zní - zákonem... a která je součástí pozměňovacího návrhu.
To jsou minimálně dvě tři věci, pro které bych byl proti tomu, abychom snižovali rozpočet v oblasti rozvojové pomoci.
Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana kolegy Čižinského, kolega Gazdík ještě počká i s přednostním právem.
Děkuji za slovo.
Můžeme tedy pokračovat řádnou přihláškou. S přednostním právem tedy pan předseda Gazdík.
Já se taky chci věnovat neziskovým organizacím, ale věřím, že u těchto neziskových organizací zkonstatujete, že jsou to neziskové organizace osvědčené a jsou to organizace pracující s mládeží.
Slovo má pan poslanec Martin Kupka, připraví se pan poslanec Baur. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, rád bych vám představil dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu. Navýšení prostředků o 250 mil. korun by znamenalo významnou pomoc pro města a obce, které si opravdu samy nemohou poradit se svými vlastními finančními prostředky pro investiční záměry čítající desítky milionů korun. Nás v nadcházejícím roce čeká několik voleb, u některých pravděpodobně dojde i na druhé kolo. Je to také jeden z důvodů, proč je dnes velmi obtížné v malých obcích a městech získat pro práci ve volební komisi členy.
Vážený pane předsedající, já se jmenuji Jan Bauer. Chtěl bych pouze říci, že u obou dvou těchto návrhů se jedná o posílení finančních prostředků na smysluplné věci, mimo jiné na území šumavského národního parku na úkor některých nesmyslných dotací, mimo jiné třeba na rádoby ochranu přírody. Dále mi dovolte, abych se řádně přihlásil a načetl tímto dva pozměňovací návrhy, které se v tomto případě týkají sociální oblasti. Je to určeno ke zvýšení příspěvku na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech. Zde jenom krátké odůvodnění. Vzhledem k nárůstu počtu osob v sociálně složitých situacích je potřeba zajistit účinnou a dostupnou sociální práci z úrovně krajských obecních úřadů. V tomto případě se jedná o zvýšení dotace na činnosti vykonávané ORP v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.
Proto prosím kolegy a kolegyně, až budeme o tomto hlasovat, abychom mysleli právě na to, kam ty peníze častokrát jdou. Nejsou to jenom konference, které se zabývají kvótami na zastoupení žen v politice, je to opravdu častokrát konkrétní pomoc konkrétním lidským osudům.
Děkuji. S další faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Richterová. Prosím, paní poslankyně.
Já bych navázala na předřečnici. A v podstatě těchto sedm milionů, o které se tady teď nějak spoříme, znamená jakési uznání důležitosti podpory rodiny, podpory různých pohledů i na společnost a znamená to hodně, zatímco v té sportovní branži by se sedm milionů ztratilo jako plivnutí do moře. Takže prosím, tento pozměňovací návrh opravdu by neměl být podpořen.